Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi, kterému bude odpovězeno písemně. Poprosím pana poslance Polčáka, který bude interpelovat přítomného pana ministra školství, připraví se opět pan poslanec Ludvík Hovorka.
Týká se šikany, kterou on má uskutečňovat na jím řízeném pracovišti. Chci říci, že jsem se osobně seznámil zprostředkovaně s vyjádřením jeho bývalého řidiče, který odmítl porušovat dopravní předpisy při cestě s panem ministrem, kdy nestíhali program, a následně byl tento řidič odejit z ministerstva v důchodovém věku. Nevím tedy, co konkrétně provedli. Rád bych se tedy dověděl o tom, co je pravda na informacích, které přinesla média, o četných svědectvích skutečného nátlaku ze strany pana ministra.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, možná by bylo dobré, když již citujete nějaký článek, tak ho citovat přesně. To je poznámka první. Poznámka druhá. Co se týká již zmiňovaného řidiče, tak já jsem nenutil pana řidiče k porušování předpisů a zákona, pouze jsem odmítl panu řidiči, aby použil maják. Řekl jsem, že nechci použít maják při jízdě z Prahy do Zlína. Na základě toho pak poté pan řidič několikrát porušil právě dopravní předpisy tím, že bral telefon do ruky za jízdy a manipuloval s telefonem. Takže to je kauza řidič. Pak jsem se dočetl někde v médiích, že jsem vytvářel nějaký tlak na nějaké dva zaměstnance. Je zajímavé, že ty dva zaměstnance jsem za celé své působení na úřadu osobně nepotkal. Osobně jsem s nimi ani nemluvil. A ta poslední byla prokopnuté dveře.
Děkuji panu ministrovi.
Pane ministře, mobbing je podle slovníku rafinovaná šikana na pracovišti. Já si myslím, že toto je přesně ten případ, který možná souvisí i s vaším vystupováním na ministerstvu.
To je věc jedna. A pojďte se zeptat - tam je tisíc zaměstnanců, tisíc zaměstnanců. Tady někteří z nich i sedí, tak pojďte, pane poslanče, se jich zeptat. A pokud budete mít jakýkoli jiný dotaz kdykoli, pane poslanče, já velmi rád vás uvítám, ať už budu kdekoliv, a můžeme, pane poslanče, o tom diskutovat.
Paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku.
Děkuji za odpověď, pane ministře.
A pokud se zavedou ta pravidla odměňování plošně ve všech úřadech, kde je to dnes často velmi rozdílné, tak samozřejmě stoprocentně tu rozpočtovou neutralitu garantovat nelze. Dá se předpokládat, že v řádu stovek milionů mohou vzrůst náklady na odměňování ve státní správě. Ale to znamená, že náklady na zavedení státní služby jsou zcela jistě zvladatelné a řádově jsou téměř zanedbatelné ve srovnání s těmi 700 miliardami čerpání fondů, o kterých jsem mluvil, a se škodami, které z nefungující státní správy tady dlouhodobě máme.
S tím souhlasím. A já jsem dostal odpověď, že tedy k plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů se nemohu dále vyjadřovat, jelikož tato složka nespadá do řídicí kompetence mnou řízeného resortu. Paní ministryně, dejte mi ty případy.
Nyní tedy paní poslankyně Putnová na pana ministra Chládka, který je přítomen, takže osobně odpoví.
Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane ministře, když jste nastupoval do funkce, avizoval jste, že máte zájem o zvýšení platů učitelů. Můj dotaz ovšem směřuje ke konkrétním datům. Abychom mohli vůbec vyčíslit požadavky na zvýšení rozpočtu, je nutné, abychom vycházeli ze společných dat. Pokud to nemáte k dispozici, bude mi to stačit písemně. Jaký je průměrný plat učitele a jaký je průměrný plat ředitele.
Děkuji, pane předsedo.
Prosím.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Příkladem je odvolání ředitele Správy Národního parku Šumava Jiřího Mánka. Muže, který nejen zastavil kůrovcovou kalamitu, ale který se významně zasloužil o dosažení široké shody na Šumavě. Tento krok se setkal s nesouhlasem u velké většiny obyvatel, kteří na Šumavě žijí. Jiří Mánek je schopen dát dohromady různé názory a zájmy, které se na Šumavě uplatňují, ať už se jedná o obce, na jejichž katastrech národní park leží, oba kraje, radu národního parku i podnikatele, kteří se na Šumavě pokoušejí podnikat. Jedinými, kteří se ke zmíněnému konsensu nepřipojili a kteří odvolání Jiřího Mánka nadšeně uvítali, jsou ekologičtí aktivisté a jim naklonění vědci. Tomu se není možné divit, protože jim jakákoli dohoda na Šumavě brání v dosažení jejich cíle, kterým je rozšíření tzv. divočiny na co možná největší území Šumavy. Tito aktivisté naopak uvítali jmenování Pavla Hubeného do čela správy parku. Chci se vás tedy zeptat, vážený pane ministře, jednak na důvody, které vás vedly k odvolání Jiřího Mánka z funkce ředitele Správy Národního parku Šumava, a dále na to, co vás vede k tomu, že odmítáte senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, který má na Šumavě širokou podporu.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče, děkuji vám za ten dotaz. Takhle nevypadá spontánní demonstrace Šumaváků. Ale potřebuje.
Kdo je proti? Děkuji vám za vstřícnost a budeme tedy pokračovat pevně zařazenými body podle schváleného pořadí. Podotýkám, že jsme ve třetím čtení a místo pana ministra vnitra Milana Chovance se slova ujme pan ministr životního prostředí Brabec. Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já po minulé zkušenosti s Kjótským protokolem jsem využil této možnosti průhlednou lstí vystoupit za ostatní kolegy s upřímným doufáním, že příště to zase oni vezmou za mne. Účelem této smlouvy je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. V současné době není spolupráce českých a bosenskohercegovinských policejních orgánů na bilaterální úrovni nijak upravena. Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje například možnost vyslání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání. Smlouva rovněž stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, upravuje náležitosti a vyřizování žádostí o spolupráci nebo podmínky pro předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací.
Děkuji panu ministrovi. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru. Chcete ho zopakovat? Kdo souhlasí s navrženým usnesením zahraničního výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji vám. Spolupráce podle smlouvy se bude týkat všech forem trestné činnosti, bude zahrnovat zejména výměnu operativních a strategických informací, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách, věcech nebo při ochraně svědků. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji vám.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Chce někdo opakovat usnesení, které přednesl pan zpravodaj Holík? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
A bylo to opravdu bohužel i personálně.
Nyní prosím paní poslankyni Martu Semelovou, která by ráda věděla něco o preventivních prohlídkách.
Vážený pane ministře, nedávno jste zveřejnil svůj záměr obnovit preventivní lékařské prohlídky na základních školách, které by měly být určeny všem dětem školního věku. Podle vašich slov tak chcete přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí, což je jistě chvályhodné. Ostatně podporují to lékaři i učitelé. Připomínám, že dříve byly běžně na školách jednoduché ordinace a lékařské preventivní prohlídky probíhaly dvakrát ročně. Stejně tak dvakrát ročně děti docházely k zubaři. Zubařská ordinace byla buď přímo na školách, nebo v blízkém okolí, kam chodily vždy celé třídy. Obojí je dnes výjimečná záležitost. Spíš se jedná o výhradní záležitost rodičů a bohužel, jak je známo z některých proběhlých anket na školách, je dětí, které chodí na preventivní prohlídky, značně poskrovnu. Ještě horší je to s návštěvou zubaře, kam řada dětí školního věku nepřijde vůbec, přičemž stav jejich chrupu je, jak by určitě potvrdili dentisté, ale i učitelé, alarmující. Mimochodem, podepisuje se na tom i skutečnost, že na mnoha místech je vůbec obtížné sehnat dětského zubaře. Z těchto důvodů považuji návrh za oprávněný. Chtěla bych se proto zeptat v této souvislosti, jak by měl systém fungovat. Dále, jestli jste již podnikl konkrétní kroky k realizaci tohoto projektu, jaký je konkrétní termín pro spuštění projektu a jestli zvažujete i obnovení pravidelných povinných zubařských prohlídek na základních školách.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Poprosím pana ministra školství Marcela Chládka o jeho odpověď, zda naše děti budou preventivně prohlíženy.
Zatím hledáme cestu, je to ve formě záměru vzhledem k tomu, že současná legislativa není nastavena na to, abychom to dávali nějakým způsobem povinně. S tímto problémem se budeme muset nějak vypořádat. Zatím opravdu je to ve formě záměru.
Děkuji panu ministrovi.
Já bych se ještě zastavila u těch zubařů. Nicméně závisí to také na dobrovolnosti. Na druhou stranu se učitelé mnohdy dozvídají, že to, že mají svého zubaře, je pouze záminka, prostě dítě se bojí k zubaři nebo rodiče to odmítají.
Ta už mimochodem probíhá v některých předmětech, protože opravdu je to trochu širší problematika. S ministrem zdravotnictví jsme dohodnuti, že opravdu to přesahuje rámec školství a musíme se dostat i do té roviny prevence i mezi rodiči. Znovu se vracím k té legislativě, která dnes neumožňuje uchopit tuto problematiku tak, jak to bylo možné v minulosti.
Nyní se s interpelací číslo 25 přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka ve věci čerpání fondů Evropské unie. Připraví se pan poslanec Daniel Korte.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, já si dovoluji požádat pana ministra o informaci o postupu prací a vyjednávání s Evropskou komisí o čerpání prostředků v novém programovacím období. Existuje totiž zásadní rozpor mezi informacemi, které má výbor pro zdravotnictví. Ale v naprostém rozporu s tímto tvrzením jsme získali další informaci z Evropské komise z 19. března v tom smyslu, že Evropská komise není vůbec ztotožněna se správností návrhu Ministerstva zdravotnictví v dohodě o partnerství. Vážený pane ministře, žádám vás tedy o vysvětlení těchto rozporů a informaci o tom, jak probíhá koordinace přípravy budoucího čerpání prostředků z operačního programu Zaměstnanost s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Záležitost je urgentní a je třeba ji vyřešit do konce června.
Děkuji panu poslanci. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra mu bude snad odpovězeno písemně.
Děkuji, pane předsedající.
Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice Poprosím vás, abyste se usadili. Otevírám bod 94 a prosím paní ministryni, aby se ujala slova. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Koskuba, kterého upozorňuji, že jako první vystupující v obecné rozpravě se stává i zpravodajem tohoto bodu.
My už v současné době jsme měli všechny tyto věci zastropované. To je to, co říkám. Dnešní dny už nechtějí pacienti z nemocnice odejít. protože nemusí nic platit, tak tam zůstávají.
S další faktickou paní poslankyně Soňa Marková.
Vůbec. Nedotklo se to téměř žádných pacientů. Když byly potom sníženy, tak přece jenom pár pacientů zasáhlo. A navíc bych podotkla ještě jednu věc. Všechny ostatní poplatky se do limitu nezapočítávaly, tedy vlastně nebyly součástí toho limitu. Takže prosím, nelžeme si tady a neříkejme věci, které nejsou pravda.
Ještě tady mám faktickou poznámku pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Zaznělo tady nadužívání nebo zneužívání péče například praktických lékařů. Další věc. Nedovedu si představit, že by nenarozené dítě mělo platit poplatky nebo že by jeho rodiče nebo dítě potom to měli nějakým způsobem doplácet, když pravice nám tady sděluje, že ty poplatky jsou regulační. My regulujeme nenarozené dítě proti čemu? My ho už předem dáváme do fáze, že zneužívá nebo nadužívá zdravotní péči?
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Plzáka.
Dobrý večer, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. To je jedna věc. My se bavíme o poplatku, ať ho nazýváme poplatek za hotelové služby, za stravu, nebo za regulaci, který - a musím vám to říci, protože se s těmi lidmi vídám v nemocnici, ve své ambulanci - je vnímán, nebo byl vnímán jako nejméně kontroverzní poplatek.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych vaším prostřednictvím oslovil kolegu Votavu. Každý muž je přesvědčen o tom, že rozumí řízení auta, že řídí nejlépe. Úplně stejně je každý přesvědčen o tom, že rozumí zdravotnictví. Já bych vás jenom chtěl upozornit, že když vám pacient ráno řekne, že ho znovu bolí u srdce a že měl v noci třesavku, tak ho prostě ten den nepropustíte, musíte ho vyšetřit, zjistit, že se nic nestalo. Hospitalizaci on dokáže natahovat o celou řadu dnů. To je bohužel fakt. A paní kolegyni Markové bych vaším prostřednictvím chtěl poděkovat za to, že podpořila moje slova. Ano, já se nebráním tomu, že můžeme říct, že ten limit je nižší. Protože pokud tam ta možnost regulace nebude, tak to prostě fungovat nebude. To je moudro, které už ví celý svět s výjimkou České republiky.
Prosím, pane poslanče.
Mají na tento pokles vliv regulační poplatky? Já bych řekl, že ano. Dívejme se na to systémově, dívejme se na to statisticky. Nikdy o tom nerozhoduje pacient.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a návrh se bude projednávat ve zkrácené lhůtě o 30 dnů ve výborech, které jsme přikázali.
Mně šlo o to, nezúčastnit se něčeho, co bych nazval mediální kýč v tuto chvilku. A já si myslím, že bychom se tohoto zúčastnit mohli, a myslím, že to důstojné není.
Kdo ještě v podrobné rozpravě? Zatím mám dva návrhy na usnesení. Pane poslanče, mohu vás opravit? Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh pana poslance Daniela Korte neprošel. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o posledním návrhu, že Poslanecká sněmovna bere zprávu ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice na vědomí. O tom budeme hlasovat. Pan kolega Urban se hlásí? Ne, děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím, pane předsedo, s přednostním právem máte slovo.
Respektujeme, kolegové, hlasování o dodávkách firem z holdingu Agrofert do Vězeňské služby, nicméně v souladu s jednacím řádem bychom přece jenom uvítali, kdyby ti, kteří mají zjevný konflikt zájmů, ho oznámili na zvukový záznam.
Nyní pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák.
Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím o přesunutí diskusí mimo jednací sál, budeme jednat o veřejném zdravotním pojištění.
Tímto hlasování končím. Přihlášeno 171 poslanců, z čehož je pro 136, proti nikdo. Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře.
Vím, že někteří si pamatujete, že podobné typy zločinů byly souzeny i v minulosti bez tohoto Mezinárodního trestního soudu, protože to byly tribunály, které byly vytvořeny ad hoc. Takto byl třeba vytvořen ke zločinům v Jugoslávii, to byl ad hoc tribunál. Zjednodušeně jde o to, aby zločiny, které byly zločiny mezi státy, jimi byly, i pokud se podobný způsob chování použije uvnitř státu.